Službu, která počítá s tím, že dítě umístí do přechodné péče nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tedy ta nová zařízení, což bude zase služba. Tady z připomínkového řízení - a je mi líto, že nebyly vypořádány mnohé připomínky, které byly zaslány z krajů, z různých dalších asociací a organizací. Nicméně nelze tak podle veřejné ochránkyně práv učinit tímto způsobem. Jsou zde nejasnosti vyplývající z vazby mezi navrhovanými změnami a jinými právními předpisy. Materiál není komplexní, provázaný s navazujícími, souvisejícími právními předpisy a vyvolává další otázky. Toto ustanovení tedy již nebude možno naplnit. Může s ním poskytovatel uzavřít smlouvu? Bohužel tato stanoviska a tyto připomínky mnohdy nebyly vůbec vypořádány. Tady bych četla ještě velmi a velmi dlouho a jsou to velmi obdobná upozornění, kdy skutečně nelze doporučit a nelze schválit převod těchto zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do systému sociálních služeb. Dále se to týká financování. Pak jsou tam příspěvky zřizovatele, a obce někdy ano a někdy ne. Je tam těch neznámých velmi mnoho, a právě to financování je velmi rozdílné jak v jednotlivých krajích, tak na úrovni jednotlivých poskytovatelů.
Dobře víme, že tam ta ghetta opravdu vznikají a že půjdeme jenom cestou jejich prohloubení. A pak tady zaznívají naprosto jasné otázky: Nedojde k tomu, že ti, na kterých ušetříme, budou ti spořádaní? Já kladu fakt otázky, možná že to tak není, možná že paní ministryně vystoupí a přesvědčí nás. Paní ministryně se svým obvyklým klidem věří, že to tady vysedí, takže můžeme říkat cokoliv a ona v poklidu počká na to, až ji vládní koalice v závěru hlasování podpoří a propustí zákon do druhého čtení. A zřídíme tisíce nových státních úředníků, dva, kteří se o ně takzvaně budou starat, aby je dostali do práce. Nejsem starostou, nikdy jsem jím nebyl, ale zkušenosti většiny starostů říkají, že to skoro nejde, že ti lidé, kteří chtějí pracovat a mají nějakou vůli, tak většinou pracují. Je to možný kompromis. A nikdo to nedokáže určit centrálně pro Prahu 1 a 2 stejně jako pro Aš nebo Jablunkov. A čím víc se o to snažíme a čím víc do státu zavádíme těchto normativů, do tím komplikovanější situace se dostáváme. Místo co bychom byli schopni říct obce mají nějakou naši důvěru, případně jim přidáme nějaké peníze, tak se pořád snažíme vytvářet jednotné státní systémy, a pak se strašně divíme, že nám nefungují.
Paní poslankyně Aulická Jírovcová.
Vážené kolegyně, kolegové, já musím konstatovat některé záležitosti, které tady byly řečeny od mých předřečníků, že ač je to opozice pravicová, tak s nimi i v některých ohledech souhlasím. V roce 2015 bylo identifikováno 606 sociálně vyloučených lokalit a přibližně 700 ubytoven.

Počet lokalit vzrostl ve všech krajích, v Karlovarském a Moravskoslezském kraji došlo k trojnásobnému navýšení.

Přitom opět si dovolím pro příklad uvést praxi v Moravskoslezském kraji. Jaká je aktuální praxe v jiných krajích, pravda, nevím, ale ptám se, jaké konkrétní poznatky v této oblasti má Ministerstvo práce a sociálních věcí k dispozici a jak s nimi pracovalo, jak se vypořádalo se všemi připomínkami krajů. Škrábeme se prostě pravou rukou za levým uchem a bojíme se jasných a jednoznačných formulací. Problém veřejné podpory bych v žádném případě nepodceňoval. V návrhu novely jsou rovněž zapracovány nové typy služeb včetně nových profesí zařazených v základní činnosti služeb. Tedy v činnostech, které jsou primárně financovány formou dotací či příspěvku z veřejných zdrojů, ať již z rozpočtu obcí, nebo krajů, či prostřednictvím krajů z kapitoly státního rozpočtu 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, a jsou uznatelnými náklady. Zajímá mě však, jakým způsobem budou tyto pozice financovány. Dojde snad k navýšení objemu kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí na úkor kapitoly 334 Ministerstva kultury a postupně přejde financování pod církve a náboženské společnosti? Nebo to bude v gesci místně příslušných farností a podobně? Zde žádám jasné stanovisko, prostě odpověď. Namístě je proto otázka, co je směrodatné. Chci vyjádřit své pochopení stanovisku Federace dětských domovů České republiky. Důvodová zpráva totiž tvrdí, že se nejedná o zavedení nového druhu sociální služby, ale o pouhou legislativně technickou úpravu. Nebudu se zde přít, ale jsem opravdu ostražitý. Federace upozorňuje, že transformace zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy na pouhé poskytovatele sociálních služeb by přinesla značná rizika a mohla by vést k omezení odborné pomoci dětem, které se ocitly v nouzi. V těchto zařízeních je totiž po jejich nákladných a úspěšných transformacích zajišťována všestranná odborná pomoc kvalifikovaným personálem od výchovy, vzdělání a socializací až po intervenci krizovou a poradenskou. Je tedy třeba čelit snahám o to, aby peníze na tuto ryze odbornou činnost byly nenávratně převedeny jinam, třeba do neziskového sektoru. Abychom stejně, jako dnes řešíme nedostatek kvalifikovaných jeslí a mateřských škol náhradní cestou přes dětské skupiny, nehledali jednou náhradní řešení pro neuspokojivý stav na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Toť z mého pohledu zatím vše, děkuji všem těm, kteří mě poslouchali.
Děkuji panu poslanci Opálkovi. Další řádně přihlášenou do obecné rozpravy je paní poslankyně Alena Nohavová.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já ve svém vystoupení budu podstatně kratší a stručnější než mí předřečníci. Zákon o sociálních službách, který platí od roku 2007, podle autorů novely již neodpovídá potřebám, a do praxe je proto potřeba zavést aktuální požadavky. Předkladateli navržená novela nepochybně obsahuje řadu dobrých návrhů, které i odborníci - myslím tím pracovníky v sociálních službách - vítají. Na to, že práce na novele byla zahájena již na začátku volebního období a vlastně probíhala po celé volební období, je ale předkládána do Poslanecké sněmovny až na poslední chvíli. Na její schvalování bude potřeba čas. Určitě přijde řada pozměňovacích návrhů, které mohou celou novelu posunout úplně jinam. Připomínky k novele zaznívají z krajů, od Národní rady zdravotně postižených i od poskytovatelů sociálních služeb. Novela má evidentně značné zpoždění. První verze však obsahovala řadu problematických pasáží, které by na lidi se zdravotním postižením měly spíše negativní dopady.
Ještě než přistoupíme k projednávání bodu, který máme na pořadu, dám slovo panu poslanci Andrle Sylorovi, který si přeje vystoupit k pořadu schůze.
Dále bych vás chtěl upozornit na to, že nemáme významný den, kde by byla žena. Sice máme Mezinárodní den žen, ale ženu tam nemáme samostatně žádnou. A Eliška Přemyslovna byla poslední českou královnou z roku královské krve. Johana z Rožmitálu byla sice královnou, ale nebyla z královské krve.
Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s jediným návrhem na změnu pořadu schůze a nic nám tedy nebrání otevřít bod Není tomu tak.
Diskuse na výboru pro sociální politiku i ve Sněmovně nakonec vyústila v podpoře pozměňovacího návrhu takové oprávnění porodní asistence nedávat. Žádný jiný návrh výbor pro sociální politiku nepředložil. Stejně tak tomu bylo i u zdravotního výboru. Ve druhém čtení, jak víte, tady byly načteny pozměňovací návrhy, které původní spíše technickou normu posunuly do zcela jiné optiky. Jednak je zde návrh pana předsedy sociálního výboru Jaroslava Zavadila na zvýšení nemocenské od 1. ledna 2018 počínaje 31. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti na 66 % denního vyměřovacího základu a počínaje 61. kalendářním dnem na 72 % denního vyměřovacího základu.
Doplňuje se zmocňovací ustanovení pro vydání prováděcího právního předpisu, kterým budou upraveny v ustanovení uvedené podmínky pro poskytování sociálních služeb. Minimální materiální a technický standard bude stanoven pouze pro pobytové sociální služby poskytované v rámci odlehčovací služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářích, domovech sociální péče, chráněném bydlení a domovech pro děti na přechodnou dobu. V zákoně se navrhuje umožnit Ministerstvu práce a sociálních věcí rozhodnout o zrušení registrace. Cílem návrhu je reagovat na akutní zjištění porušování lidských práv a svobod, nebo jiného život a zdraví ohrožujícího porušení povinností poskytovatele inspekcí poskytování sociálních služeb. To vše je v pořádku, ale co zařízení neregistrovaná? Ptám se, jak se bude řešit zařízení bez registrace. Předpokládala jsem, že to bude v tomto zákoně upraveno. Bohužel změny se týkají pouze zařízení registrujících. Stanovené kontrolní mechanismy jsou v případě takto extenzivního pojetí restriktivního opatření nedostatečné. Proto se navrhuje nahlížet do zdravotnické dokumentace. Mezi závažné považuji stanovení nezbytného souhlasu soudu se smlouvou o poskytování pobytové sociální služby dítěti mladšímu 15 let bez doprovodu dospělé osoby na dobu přesahující šest měsíců, rovněž směřuje k zajištění rovného přístupu k dětem, které se bez doprovodu dospělé osoby mohou ocitat v různých zařízeních kolektivní pobytové péče. To znamená, že děti, které jsou mimo systém a jsou nyní umísťovány v těchto zařízeních na základě smlouvy, zde už nebudou moci být. Vím, je to hrozné, ale kam vlastně půjdou? Já to považuji za nedostatečné. Konkrétní dohoda o míře spolufinancování a o tom, které služby budou spolufinancovány z obecních zdrojů, je vždy mezi krajem jakožto tvůrcem krajské sítě a jednotlivými obcemi. Navrhovaná změna navíc představuje obdobu ustanovení týkající se sítě sociálních služeb a seznamu poskytovatelů sociálních služeb na krajské úrovni. Já se v tuto chvíli ptám - budou mít na to obce dostatek finančních prostředků a zaměstnance? Další velká změna je v oblasti standardu kvality. Ty jsou základní definicí pro kritéria standardu kvality sociálních služeb, které jsou nadále součástí prováděcí vyhlášky. Kritéria jsou nově rozdělena do pěti oblastí: garance sociální služby, proces poskytování sociální služby, lidskoprávní oblast, vedení dokumentace a spolupráce. Proto je nezbytné upravit definici standardu kvality. V úvodu jsem vás informovala o návrhu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí může zavést nucenou správu na poskytovatele sociálních služeb, pokud dojde při inspekci poskytovatele sociálních služeb k závažným zjištěním porušení povinností poskytovatele. Zavedení nucené správy bude možno použít v případě, kdy jsou zjištěny nedostatky v takovém rozsahu, že ohrožují život nebo zdraví klientů poskytovatele, a současně není možné rozhodnout o zrušení registrace poskytovatelem. Nuceným správcem je zaměstnanec ministerstva, k výkonu této činnosti může přibrat další osoby. Z pohledu klienta je to důležité opatření na ochranu jeho práv a důstojnosti, ovšem po zkušenostech z praxe o kontrole inspekce to může být ohrožující, protože když si to vezmeme z obou stran, přece jenom hodnocení inspektorů je subjektivní záležitost. Já si myslím, že to bude dvojnásobek. Vážené dámy a vážení pánové, já jsem si vás dovolila informovat o všech těchto změnách, které považuji za velmi důležité. Chtěla jsem to sdělit na plénu této Poslanecké sněmovny. Řada bodů je přínosná pro sociální služby, ale je tu řada bodů, které velmi zkomplikují život zaměstnancům v sociálních službách a jejich poskytovatelům. Ráda bych slyšela odpovědi na dotazy, které jsem vznesla v rámci zpravodajské zprávy, a za to paní ministryni předem děkuji. Pane předsedající, požádala bych vás, abych mohla potom vystoupit v obecné rozpravě se svým příspěvkem.
To určitě můžete, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Miroslav Opálka.
Přesto si dovolím jedno podrobné vyjádření.

A jak zde již paní ministryně zmínila, jde o vyjmutí této poskytované služby ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí do zákona o sociálních službách.

V Poslanecké sněmovně leží již přes rok senátní návrh, který by jednoduše a optimálně řešil finanční stav zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Obávám se, že tato cesta vede k jinému cíli, a ta se jako jednání v nejlepším zájmu dítěte nazývat nedá.
Dnes od 17.45 do 19 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek. Nejprve s přednostním právem byla přihlášena paní zpravodajka. Prosím, máte slovo.
Dovolte, abych se tentokrát velmi krátce vyjádřila k zákonu. Vše potřebné jsem již řekla ve zpravodajské zprávě. Nesouhlasím, aby se část zákona ze sociálně-právní ochrany dětí přesunula do zákona o sociálních službách. Převod zařízení vyžadující okamžitou pomoc do jiného zákona považuji za zmatečný a vyjmutí ze zákona o sociálně-právní ochrany jako za narušení kontinuity. To považuji za likvidaci klokánků a podobných zařízení a tento trend je pro rozkolísání celého systému velmi nebezpečný. Proto navrhuji, aby se zákon vrátil k přepracování s úkolem vrátit zpět do zákona o sociálně-právní ochraně dětí vše, co z něj bylo vyjmuto. Služba pro rodinu, která je zřízena nově v zákoně, může fungovat i v budoucím zákoně nadále jako poradenská. A znovu opakuji, měla by se nejvíce posílit pomoc primární rodině a tímto směrem napnout všechny síly. Znovu zdůrazňuji, ministerstva by měla mezi sebou spolupracovat, a tak zajistit provázanost péče o děti, které mají ve svých zařízeních. Nelíbí se mi tento trend. Vypustí se mediální - a nezlobte se, kolegyně a kolegové, za tento výraz - kachna, že se zruší kojenecké ústavy, že se zruší dětské domovy a v terénu začnou všichni šílet a bombardovat nás. Co bude s dětmi? Nejdříve, pokud chceme něco zrušit, musíme mít adekvátní náhradu.
Jistě je neberu na lehkou váhu a můžu říct, že s řadou z nich i souhlasím. To jsme si asi všichni vědomi.
Tohle je opravdu velmi obsáhlá materie, kterou je potřeba řádně projednat. A já prostě nesouhlasím s tím, aby byla zkrácena lhůta na projednání. Řada organizací, které působí v sociální oblasti, má k této novele výhrady. A prostě s tím nesouhlasím. Zákon o sociálních službách byl během volebního období otevřen dvakrát.
Nyní poprosím paní poslankyni Chalánkovou s faktickou poznámkou a potom pan předseda Sklenák.
Jak tady poslouchám ty různé návrhy, tak bych určitě chtěla podpořit návrh na vrácení k dopracování, to určitě ano.
A teď slyšela od starostů zcela oprávněné: ani za nic. Není to sice u mě, je to u paní ministryně pro místní rozvoj, ale hodí se. Zase bez zdůvodnění. Paní ministryně, první konkrétní dotaz. Jak jste k tomu došli? V čem je varianta Státního fondu rozvoje bydlení lepší než samostatného úřadu? Tomu rozumím a snažím se být spravedlivý. Ještě jednou: s uvedením některých nejistot, které se k takovým výpočtům váží, a vysvětlením možné variability. Nejdůležitější jsou z nich uvedeny dále. Jedním z klíčových nedostatků zprávy RIA je předpoklad, že náklady na zajištění sociálního bydlení a sociální práci s ním spojené budou vyváženy vstupem části podpořených osob na trh práce, a tím snížením objemu vyplácených dávek a zvýšením daňových příjmů. - To jsem říkal před chvílí jinými slovy. Ale píší to i vládní právníci.
Poprosím kolegy a kolegyně, aby své hovory přenesli do předsálí a pana předsedu nechali domluvit. To nebude nutné, pane kolego.
Takže RIA neuvádí případy z minulosti a míru úspěšnosti, kdy kombinace sociální bydlení plus sociální práce sami o sobě vedly k tomu, že si lidé našli a udrželi práci po určitou dobu delší než několik měsíců, udrželi si získané bydlení a zapojili se zpět do společnosti. To jsem přeložil do obecné češtiny tento text z úřední češtiny. Já bych asi, pokud bych nechtěl být úplně ostrý, řekl, že ten text je nesmyslný. Zkuste to nahradit jedním slovem, když vám vládní právníci napíší, že je obecný, zkratkovitý, nesouvislý, obtížně srozumitelný, neposkytuje ani dostatečné informace dílčí, ani celkový obraz o tom, co vlastně chtějí řešit, píší vládní právníci.
Moje pozměňovací návrhy, dámy a pánové, se týkají - nejprve tedy první dva se týkají pozice dotčené veřejnosti, tedy lidí, kteří se mohou vyjadřovat k podaným záměrům. Tady mohou být použity dva instituty pro toto vyjádření. Já si myslím, že by i tato občanská sdružení, ekologické organizace s historií, měla doložit, že mají určitou legitimaci k danému posuzovanému záměru. To znamená, že by podle mého názoru měly i tyto organizace doložit podpisovou listinu. To je první věc, kterou bych chtěl navrhnout. Vložil jsem tento návrh do systému a v podrobné rozpravě, kde jsem přihlášený, se potom k němu přihlásím. My teď sledujeme, že probíhá jiná podpisová kampaň.
Úplně jsem nepochopil význam tohoto odstavce. Ale odstavec je zakončen větou: Jedná se o aspekt, jehož závažnost by pravděpodobně prokázala podrobná analýza skutečného stavu, která však v analýze RIA - co? Cílový stav má popsat především to, v jaké míře, jakým způsobem a jaké části problému popsaného dříve by měly být navrženou regulací vyřešeny. Překladatel navrhuje variantu nula, současný stav, a variantu 1, nový návrh. Proto vůbec nelze posoudit, zdali změny, k nimž návrhy regulace v průběhu projednávání došlo, jsou změnami k lepšímu, či horšímu. Kdyby byly k lepšímu, tak to tam určitě někdo napíše a pokusí se zdůvodnit.
Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Neeviduji žádný další návrh, v tom případě dám hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku zdravotnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní se budeme zabývat lhůtou na projednání. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby lhůta na projednání byla zkrácena o 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro prodloužení lhůty na projednání o 20 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla prodloužena o 20 dnů. Myslím, že jsme hlasovali všechny návrhy, které zazněly. Přečtu omluvy. Procedurální návrh poslankyně Jany Černochové na přerušení tohoto bodu do doby přítomnosti ministra financí Andreje Babiše nemohl být hlasován, protože Poslanecká sněmovna nebyla způsobilá se usnášet. Ještě požádám, kolegyně a kolegové o ztišení.
Já jsem tady před malou chvíli viděla budoucího ministra financí pana Pilného, tak mi bude stačit, když k tomu v rámci poslanecké rozpravy zaujme nějaké stanovisko on, takže nenavrhuji procedurální hlasování.
Je tomu tak.
Děkuji.
Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Je to procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Dnes budu stručnější než ve svých předchozích vystoupeních. Ta v médiích začala tvrdit, že projednávání tohoto velmi sporného zákona zablokovala opozice, či snad dokonce opozice začala s obstrukcemi. Není to přece pravda. Ano, přiznávám, že jsem naposledy část své zpravodajské zprávy zopakovala. Důvodem byl ale fakt, že při předchozím projednávání nebyla paní ministryně v sále téměř vůbec přítomna.